A můžete jim stokrát vysvětlovat, že chodník je komunikace čtvrté třídy - ale ne, to máte špatně. To je naprosto legitimní a správný požadavek. Jen si myslím, že to řešení, které je zvoleno, není správné. Zkušenost, kterou mám za 16 let, každá novela byla jen horší než ta předcházející. Když si vezmete počet paragrafů, tak to neustále roste. Chceme tam podrobně popsat všechno, co chceme, ale pak nefungují instituce. To není věc zákona, to je věc toho, že ti lidé nechtějí rozhodovat, protože se bojí. A na tu akci se měly čerpat evropské peníze. Skoro vždycky je to excelovská tabulka, kde se něco vypočítá a podepíše. A to není technologická změna? To mi řekněte vy, kteří to podporujete, zda je normální příprava takové stavby, když se vám cena zvýší o 50 procent. Podle mého názoru není.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
Už tedy budu stručný, protože mnoho toho řekl Zbyněk Stanjura, můj předřečník.
Samozřejmě projektanta tak seždímáte, abyste se dostali na vynikající cenu. Pardon, vyhraje to první uchazeč, který podstřelí tu cenu za 4 miliony. Říkáte, to je skvělé. Nicméně za 4 miliony to ten člověk není schopný postavit. Za týden, když jste před podpisem smlouvy, on odstoupí od té zakázky. Vy máte dvě možnosti - buďto to celé zrušíte, nebo to dáte tomu druhému uchazeči za 7 milionů korun. Ale co je problém? Já mluvím o tom systému. Ale už to nestihnu.
Mám tady tři kolegy. Je to džentlmen.
Já bych možná za pana kolegu Birkeho ten příběh ještě dokončila. Jak je možné, že městská část vybrala tu druhou?
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Já se omlouvám, tady musím paní ministryni hájit. A zatím tu máme půl hodiny faktické poznámky.
Možná se vám nelíbí, co říkám, ale nemáte právo mě přerušovat.
Ano, nemám.
Já jsem říkal, že by bylo fajn, abychom spolu debatovali s paní ministryní. Já se chci vrátit. To je přece něco úplně jiného. To jsou speciální případy. A výsledek je jednoduchý. To u těch arbitráží a smírčích řízení je velmi problematické.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ještě jednou se omlouvám, že jsem ho přerušil. Paní ministryně se neustále hlásí, nicméně ještě tu mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Ludvík Hovorka, po něm pan poslanec Bohuslav Svoboda. Omlouvám se panu poslanci Hovorkovi, protože jsme momentálně aktuálně splnili podmínku, se kterou byla přerušena schůze Poslanecké sněmovny k bodu 7, a to je přítomnost pana premiéra. Vrátíme k přerušenému bodu číslo Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, vážený přítomný pane premiére. V tomto usnesení Ústavního soudu se zcela jasně říká - cituji: Za výrazný prvek záruky přiměřeného materiálního zabezpečení soudců z hlediska principu dělby státní moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní a požadavků jejich vzájemné vyváženosti je třeba považovat i přiměřenou vazbu mezi platem představitelů moci zákonodárné a výkonné na straně jedné a platem soudců na straně druhé. Konstrukce zákona o platu představitelů státní moci, která s pomocí jednotné platové základny a zákonem stanovených koeficientů zaručuje, že spolu se zvýšením platů soudců, představitelů moci zákonodárné a výkonné se ve stejném poměru automaticky zvýší i platy soudců, tak představuje významnou v právním řádu vestavěnou pojistku, že poměr v materiálním zabezpečení představitelů jednotlivých mocí bude i v budoucnu zachován.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 23. schůzi Poslanecké sněmovny. Chtěl bych říci, že organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 23. schůze dne 20. listopadu tohoto roku a pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 21. listopadu. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla, což byl případ paní poslankyně Berdychové, platí tak, jak bylo oznámeno na 20. schůzi. Navrhuji, aby ověřovali byli určeni pan poslanec Jiří Dolejš a pan poslanec František Laudát. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Kdo je proti? Přihlášeno je 146, pro 141, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 23. schůze určili pány poslance Jiřího Dolejše a Františka Laudáta. Nyní bychom stanovili pořad 23. schůze, jehož návrh byl uveden na pozvánce. O tomto nehlasujeme, pouze pro informaci. Ještě bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme zařadit do programu 23. schůze nový bod. Ještě navrhujeme vyřadit následující body návrhu pořadu, to znamená body 12 a 97, což je druhé a třetí čtení školského zákona, tisk 288, a bod 19, tisk 309, první čtení návrhu zákona o podpoře regionálního rozvoje.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. Všímáme si toho, že poprvé od roku 1989 dochází k tomu, že jsou dokonce zpochybňovány naše euroatlantické vazby.
Já se velmi omlouvám. Prosím, aby případné konzultace se členy vlády byly vedeny mimo tento sál. a prosím i ostatní, aby zaujali místa v lavicích a nechali paní poslankyni argumentovat v důstojné atmosféře.
K němu se ještě vrátím. Samozřejmě, že všechno má svůj vývoj. Některé události už jsou staré dva měsíce, některé tři, některé dva týdny, ale parlament je kontrolním orgánem, který má za úkol z Ústavy kontrolovat vládu, a proto je potřeba, aby na parlamentní půdě tato debata byla slyšet.
Proto ten návrh dnes na předsednictvu KDU-ČSL zazněl.
Dovolte pár reakcí na své předřečníky. Nezná firmu, kde by si zaměstnanci určovali platy. Ale my nejsme firma! Nebo čí jsme firma? My jim je sice jakoby určíme, ale oni si pak sami vysoudí, že to tak být nesmí. Takže neříkejme, že jsme jediní. Nejsme jediní!
Nyní pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Kučera a potom se dostane na pana poslance Jandáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já také bych reagoval na pana ministra Babiše, ale trošku z jiného úhlu. Vy si pletete dvě věci. Tisková konference: mělo by se, aby klouzavé mandáty byly, jak se tomu říká, mělo by se, aby některé věci fungovaly jinak. Já s vámi souhlasím, že za těch 25 let se ukázalo, že možná některé věci, které zavedl tehdejší ústavodárce, fungují možná jinak, než se tehdy myslelo, ale vy máte přijít s návrhem novely Ústavy. To je vážná věc a možná správná, aby byly klouzavé mandáty, bavme se o tom. Kdo by to měl udělat? To za prvé. A za druhé bych ještě rád řekl jednu věc. Vždyť ona v podstatě nemusí být!
Děkuji za slovo. Já se nebudu vyjadřovat k platům jako takovým. Pane ministře Babiši, my jsme tady představenstvo jako Sněmovna v tom firemním pojetí a vy jste ředitel finanční.
Pan poslanec Janák, po něm pan předseda Kováčik. Zatím stále faktické poznámky.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, teď něco pro novináře. Nebojte se, nebudu tlačit, aby se zvyšoval plat. Ale o tom jsem nechtěl mluvit. A to mi ještě nikdo neodpověděl! Za co jsme trestáni? Proč jsme trestáni? Ať mně někdo na tohle odpoví a možná od toho momentu může začít nějaká diskuse. Ale dokud nevím, za co jsem ten trest dostal, tak nemohu diskutovat.
Děkuji za slovo. Pane předsedo, paní a pánové, přeji vám hezký dobrý den. V případě, že budeme odměňováni podle toho, jak rychle budeme schvalovat zákony, tak zákony se dají dělat buď rychle, nebo dobře. Poslanci budou odměňováni podle toho, jak rychle schvalují zákony, a ministři potom by měli mít stanoven plat od Poslanecké sněmovny za to, jak se zúčastní na interpelacích. Kdyby kterákoliv z těchto vlád k tomu takovýmto způsobem přistoupila, nemuseli jsme se tady zúčastnit žádného trapného divadla, všechno běželo, jak běžet má, a nebyli bychom tady pro srandu králíkům.
Paní předsedající, dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já jsem chtěl trošku ironicky doplnit ten pozoruhodný návrh pana ministra zemědělství na vytvoření oné široké komise nejrůznějších profesních organizací, svazů ještě o zastoupení zástupců odborové organizace, nejlépe předsedy Českomoravské komory pana Středuly, jestli by se mohl také k té otázce při platech odborářských vůdců, které občas byly i medializovány, vyjádřit.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Vzhledem k tomu, že nemám další přihlášky do podrobné rozpravy, tak podrobnou rozpravu končím a přivolám kolegy z předsálí, protože budeme hlasovat. Ještě než budeme hlasovat, předpokládám, že zájem o závěrečná slova není. Závěrečné slovo si nepřejete, předpokládám. Pan zpravodaj také ne. Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Budeme tedy hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin. Kdo je proti? návrh byl přijat.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy - ještě vidím v obecné rozpravě pana kolegu Ludvíka Hovorku také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jeden názor k tomu říká, že se odstraní komplikace, které stávající systém způsoboval zadavatelům. Zároveň je v podstatě ponecháno na svévoli zadavatele, zda mu přijde jedna podaná nabídka vhodná, a novela nepřichází s žádným mechanismem porovnání, zda je skutečně jedna nabídka pro zadavatele výhodná a vhodná. Nechávám tedy na vašem zvážení, zda rušit stávající ustanovení o zrušení řízení. A ještě úvaha k podobě koncesního systému.
Nyní ještě faktická poznámka poslance Bohuslava Svobody. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji velmi panu kolegovi Birkemu i kolegyni Černochové za slova, která tady říkali z pozice starostů. A já jenom konstatuji, že kdyby nebylo mostu, který byl postaven zvlášť a navíc, tak se do 20 % celé navýšení ceny tunelu Blanka vešlo. Velmi varuji před takovou sumou, která pro velké zakázky, a Praha nezná jiné než velké, znamená skutečně naprosto zničující sumu. Navíc každý takovýto prostor otevírá prostor velkým zadavatelům.
Ještě faktická poznámka pana kolegy Laudáta a potom s přednostním právem k faktické poznámce paní ministryně Šlechtová. Nyní s přednostním právem paní ministryně Karla Šlechtová. Nemám jinou přihlášku do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, mohl bych to považovat za závěrečné slovo předkladatelky, paní ministryně, jestli chcete. Určitě.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, děkuji mnohokrát za všechny podněty, které zde zazněly, nicméně se domnívám, že jsme tady hodně míchali nový zákon a stávající novelu. Novela je na stole. Není to jen výmysl Ministerstva pro místní rozvoj. Já bych se jenom odkázala na některé věci. Tady bych si dovolila nesouhlasit, že mi někdo připravil špatnou novelu.
Druhá věc se týká tzv. chráněných dílen. K čemu to vede? Uvedu takový příklad.
Děkuji, pane místopředsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Když si spočítáme ten legislativní proces, jak je zdlouhavý, tak to zase bude ke konci roku s nějakou legisvakancí. Bylo by fajn, kdyby se to povedlo dřív. Konzultovala jsem to s jeho kabinetem, protože na jednom z posledních jednání výboru pro obranu byla v souvislosti se zákonem o veřejných zakázkách diskutována otázka vyjmutí státních podniků z působnosti tohoto zákona. Takže jsem chtěla poprosit pana ministra Stropnického, jestli by mi odpověděl, jak Ministerstvo obrany, jestli stále počítá s touto změnou v nějaké další novelizaci, nebo jestli pan ministr změnil své stanovisko a nebude tuto novelizaci navrhovat.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl vyjádřit obecně k zákonu o zadávání veřejných zakázek. K tomu se ostatně vyjádřím také v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím.
To je vše ze strany poslanců.
Pokládám vystoupení premiéra a předsedy sociální demokracie v této věci po dohodě, která byla uzavřena ve Sněmovně, za naprostý skandál, naprosté porušení všeho, co se kdy odehrálo. Pokládám fakt za neuvěřitelné pokrytectví, jestliže předseda vlády tímto způsobem vystoupí proti zákonodárným sborům. Já jsem byl zvyklý na to, že hrajeme populistické karty před volbami, a vždycky jsem věřil tomu, že jsou to jenom obecné volby. To je první věc. Pokládám to za naprosto nemožné tímto způsobem rozhodovat, naprosto nemožné, aby to byla vláda, která si na základě toho, jak se jí bude Sněmovna líbit, nebo nelíbit, které je odpovědná, bude říkat, jaké budou mít poslanci, zákonodárci, platy.
Teď se ptám pana poslance Plíška, zda je to faktická poznámka, nebo řádná přihláška.
Děkuji. Sobotkova vláda s ministrem financí Andrejem Babišem nebyla za celý tento rok schopna vyřešit tento problém koncepčně pro nadcházející roky. Jak už tady bylo zmíněno, souhlasili vládní poslanci, vládní předsedové klubů, s dohodou napříč politickým spektrem, aby potom na nátlak premiéra od této dohody sociální demokracie vycouvala a následně tedy hnutí ANO a přidala se ještě KDU-ČSL se zajímavým nápadem.
Já jsem řekl, že ministři by neměli být poslanci. Samozřejmě to byla jenom sarkastická poznámka vytrhnutá z kontextu našimi médii.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
My máme menší vzdělání? Méně pracujeme? Nebo naše práce má menší důležitost? Vždyť my rozhodujeme o deseti milionech obyvatel této republiky. Mnozí z nás pracují dvanáct nebo více hodin nejenom tady ve Sněmovně, ale ve výborech, v regionech a tak dále. To se nesmíme hádat a vykřikovat jeden na druhého sprostá slova. Nedávno jsem byl v britském parlamentu. Poslanec na postu šéfa výboru si volá k odpovědnosti ministra vlády.
Další faktickou má pan ministr Jurečka. Připraví se pan předseda Stanjura.
Dobré odpoledne, pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové.
Můžeme se o tom bavit do nového zákona, teď, v této novele to prostě nepůjde. Ta novela je dílčí novelou, technickou novelou. Já jsem v úvodu řekla detaily, čeho by se to mělo týkat. Myslím si, že je v našem zájmu otevřít hodnoticí kritéria alespoň o to jedno kritérium, to znamená ten tým. Reference. Tady bych chtěla zmínit, že podle evropských směrnic a podle evropského práva reference nejsou hodnoticím kritériem jako individuálním kritériem. Jsou součástí subjektivních kritérií. Nyní to prostě nejde. Nejde to ani do té novely. To je další věc. Já osobně se budu snažit o to, aby počátkem příštího roku, a rovnou říkám na jeden dotaz, že to nebude v lednu, nebude to v únoru, budu ráda, když to bude opravdu na jaře, abychom pojali vše, abychom pojali vše do nového zákona o veřejných zakázkách. Ten nový zákon opravdu nebude jenom další novelou, jak zde někteří také hovořili. To bych ráda, aby zde zaznělo, protože těch infringementů Česká republika nemá málo. Jak jsem říkala v úvodu, tato novela nemusela vzniknout. Bylo to rozhodnutí bývalého vedení Ministerstva pro místní rozvoj, abychom více otevřeli možnost právě pro investory.
Vzhledem k tomu, že tento zákon projednáváme s určitým přerušením, tak prosím o soustředěnost.
Děkuji, pane předsedající. Existuje kolegium ministryně pro místní rozvoj, které bylo založeno již paní Jourovou. Setkalo se pouze jednou. Nemyslím přímo poslance, ale vaše týmy, vaše právníky. Je to návrh pozměňovacích návrhů, ne Ministerstva pro místní rozvoj. My to navrhujeme až v tom novém zákoně podle evropské směrnice, ne teď. Je to dílčí novela, která má v podstatě jenom těch pět bodů, které jsem říkala v úvodu.